My máme v Ostravě připraveno 90 bytů podle slov našich představitelů. Dalších 400 bytů má u nás připraveno největší majitel bytů v Moravskoslezském kraji. V tuto chvíli mě jenom zajímá, jakým způsobem to bude finančně kompenzováno, nebo jestli se chystá nějaký systém, nebo je třeba ještě moc brzy.
Nyní s faktickou poznámkou se přihlásila paní poslankyně Helena Válková. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty. Dále paní poslankyně Zuzana Ožanová mezi 13.20 a 23.59, do konce jednacího dne, z důvodů rodinných.
Děkuji. Já se na ty věci, které tady zazněly v té rozpravě, pokusím zareagovat. Začnu tou otázkou personální, kapacitní, z pohledu úřadů práce. Máme více než 30 000 nových žádostí o energie, přibývají další. Některé řešíme přesunem pracovníků v rámci našeho resortu. Jestli je budu potřebovat na měsíc, na dva. Říkal jsem to i v lednu, kdy jsem jednal se zástupci odborů úřadu práce. K těm dalším otázkám, k těm sociálním službám. Ale my potřebujeme vyrovnat ty podmínky. Takže počítáme s tím, že ten krok uděláme. Dělá to tým Daniela Prokopa. Takže i s nimi jsem v kontaktu, abychom i toto nějakým způsobem reflektovali. Takže já dneska neumím tady říct nějakou částku. Takže proto si myslím, že má být i zájmem státu, aby ty občany v tomto jejich odhodlání dokázal podpořit. Snažím se tady jenom vysvětlovat, že ta vůle, abychom to udělali, abychom pomohli, tady je, abychom ten signál vyslali poměrně brzy. Já se snažím obecně za ty poslední dva dny říkat: dívejte se, my jsme řekli nějakou částku. Určitě budeme mít příští týden, už je ten termín stanoven, jednání vlády s Asociací krajů.
Takže faktická poznámka má ale přednost.
Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Ono to nebude o jednom slůvku, nebude to o státních příslušnících Ukrajiny. Uvedu úplně konkrétní příklad. A znova jenom apeluji, myslím si, že ten zákon je napsán velmi přesně a nejpřesněji, jak právně napsán být mohl. Těch kategorií je tam opravdu víc. Je to opravdu jenom prosba. Nic víc, nic méně.
Nyní s přednostním právem pan ministr. Ještě chcete s faktickou, pane poslanče? Rozumím.
Já si jenom troufnu lehce shrnout, co jsem provedl. Dále budu cestou předsedy rady poskytovatelů oslovovat jednotlivé poskytovatele v tom, jakým způsobem nastavit péči o uprchlíky, jak o děti, tak o dospělé, tak, aby se rozprostřela. Tam jsme to debatovali přímo. Už si teď nepamatuji, který den to bylo, ale to je jedno.
Ta odpověď je velmi jednoduchá, pane poslanče. Pro příchozí ukrajinské děti platí naprosto stejná pravidla jako pro české děti. Za ideální vidíme a budeme to doporučovat školám, aby pozvaly pediatra přímo do té školy, aby se domluvili předem s rodiči, aby kdo má doklady o očkování, aby je předložil - protože Ukrajina vůbec nemá špatný očkovací systém, Ukrajina prostě není nějaká Středoafrická republika nebo něco takového -, a tímto způsobem to řešili. Samozřejmě budeme postupovat, a Ministerstvo zdravotnictví, byť nejsem ministr zdravotnictví, bude hlídat tady ty věci. Upozorňuji, že jsme ve válečném stavu a řešíme skutečnou krizi. To je naší snahou. Nicméně ano, budou samozřejmě případy, značná část případů, kdy půjdou do běžných škol, tomu skutečně nemůžeme zamezit a tady můžeme dávat jedině doporučení.
S faktickou poznámkou se hlásí paní poslankyně, poté vy, pane poslanče. Z místa se hlásí s faktickou poznámkou paní poslankyně Romana Bělohlávková.
Dobrý den. Já si dovolím odpovědět jako pediatr, protože té vaší obavě rozumím, jsou to otázky, které poslední dobou slýchám poměrně často od rodičů svých pacientů. Ta proočkovanost je tam různá, ale přesně jak řekl pan ministr, i české děti, které nejsou řádně očkovány, a bohužel i takové děti máme, do předškolní výchovy a do škol chodí úplně bez omezení. Takže nemáme žádná speciální pravidla, žádné speciální výjimky pro ukrajinské děti. Každé dítě narozené na Ukrajině v porodnici bylo očkováno proti tuberkulóze.
Já vám děkuji.
Děkuji. A děkuji paní kolegyni za vysvětlení. Takže jestli jsem porozuměl dobře, to znamená, mezi vstupem do školy a případnou kontrolou zdravotního stavu může uběhnout libovolně dlouhý čas, tam není žádný limit. A pak jsem se chtěl zeptat, pan ministr se zmínil, že jsme ve válce, tak to mně asi uniklo.
Vzhledem k tomu, že žádnou další faktickou poznámku nevidím ani žádné přednostní právo, budeme pokračovat v řádně přihlášených do obecné rozpravy. Nyní tedy požádám pana poslance Stanislava Fridricha a připraví se pan poslanec Zdeněk Kettner.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vás chtěl jenom v krátkosti seznámit se stanoviskem klubu ANO k tomuto návrhu zákona. Dostali jsme dokonce ten první draft někdy ještě před zasedáním vlády. Mohli jsme se k tomu vyjádřit a následně k tomu připravit své poznámky. Musím i konstatovat to, že byly všechny zapracovány. Svědčí o tom vlastně i jednotné hlasování na školském výboru a také to, že jsem měl možnost se stát spolupředkladatelem tohoto návrhu zákona. Takže hlasováno to bylo jednotně. Asi nemá smysl zopakovat všechno, co tady řekl už pan ministr, a velmi podrobně to i komentoval kolega Berki, který prošel bod po bodu vlastně ten komplexní pozměňovací návrh. Takže já bych chtěl za naše hnutí ANO poděkovat za tu spolupráci, zdůraznit důležitost toho zákona, a říct, že budeme jak pro komplexní pozměňovací návrh, tak i pro zákon jako celek. Děkuji.
Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní tedy požádám pana poslance Zdeňka Kettnera o jeho příspěvek v obecné rozpravě a připraví se paní poslankyně Renáta Zajíčková.
Děkuji, pane předsedající. My jsme se bavili, ten dotaz už jsem předestřel, na školském výboru zaznělo, že co se týká té bezinfekčnosti dětí, že na ty ukrajinské děti bude pohlíženo jako na naše děti a že je to v gesci ministra zdravotnictví, který na tom pracuje. Tak jenom věcný dotaz, jestli už je vypracována ta metodika a jestli už je to ze strany Ministerstva školství věcně ošetřeno.
Prosím.
Já se omlouvám panu poslanci, ale mezi včerejším večerem a dnešním obědem jsem žádné nové informace nezaznamenal, takže vám odpovím to samé co včera. Na té metodice se pracuje.
A nyní s přednostním právem pan předseda Marek Výborný.
Vážená vládo, pane ministře, kolegyně, kolegové, budu velmi stručný. Nebudu znovu opakovat, co zde už říkal pan ministr nebo pan kolega Berki. Nicméně je potřeba také vědět, že některé věci není třeba upravovat ani v této mimořádné době zákonem. A zcela upřímně si řekněme, prostě kapacitu mateřských škol v České republice nenafoukneme už nyní nejenom v Praze a v prstenci kolem Prahy, ale často i v těch venkovských regionech. A to neupravuje tento zákon, ale ten předchozí, který zde předkládal pan vicepremiér Jurečka. Čili částečně to předškolní vzdělávání řešíme právě prostřednictvím i té možnosti zřizovat mimořádně i po 31. lednu dětské skupiny, je to zcela... a včetně financování, to zdůrazňuji. Je to zcela potom v kompetenci těch jednotlivých zřizovatelů.
Já jsem s velkým pochopením, a prosím nehledejte ani stín ironie v mých slovech, s velkým pochopením vyslechla vystoupení pana ministra vnitra a s pochopením bývalé členky vlády, která si procházela také krizí, a nesrovnávejme, která byla těžší, obě byly těžké, to znamená, já chápu ty problémy, které dnes vláda řeší, které řeší Ministerstvo vnitra. Chápu to, že vytváří systém, ať už digitální, nebo organizační, který musí nějak fungovat, a chápu i to, že to nese celou řadu problémů. A chápu to o to víc, že jsme si tím prošli. A neuslyšíte od nás v tomto směru žádnou kritiku, ani kritiku toho, že navyšujete úředníky, protože je prostě potřebujete, a my jsme to skutečně velmi aktivně podpořili. Stejně aktivně, a mluvím tady za všechny poslance ANO, protože jsme ráno měli klub, stejně aktivně podpoříme i tento váš zákon. Pan poslanec Lang pravděpodobně tuhle debatu, já si osobně myslím, že měla být odehrána spíš na výboru, že tam se to mělo vyjasnit jednoznačně, je to spíš technická debata, právní debata, není to politická debata, to bych chtěla zdůraznit. Není to politická debata. My podporujeme tento zákon a věřím, že prostě dojde k vysvětlení. Nelíbí se mi osočování. Ta debata měla být odehrána na výboru, na tom si trvám, ale když proběhne i tady, není to nic proti ničemu. Ale není to politická debata. My podporujeme politiku vlády v uprchlické krizi, v přístupu k Ukrajině, k agresi Ruska. Řekli jsme to opakovaně, trvám na tom a podpoříme i tento zákon!
Prosím, pane ministře.
Já začnu asi tím, že jsou situace, kdy nestačí jenom nějaké morální apely, protože mohou často zavánět už určitou falešností až kýčem a nemají vliv na chování obyvatelstva. Takže mi dovolte, abych byl až suše realistický. Každý národ, který chce přežít, má ve svých dějinách určité okamžiky, kdy si musí zasloužit nárok na svou existenci. V krajním případě se to bohužel musí vybojovat v nějaké válce. Tak bojovat ochotni nejsme. To si prostě přiznejme, taková je realita. Takhle to je. Copak je tak těžké pochopit, že jedním z válečných cílů Vladimira Putina je nepochybně rozvrat Evropy? Já jsem přesvědčen, a znovu říkám, nemluvím k vám jako moralista, povinností všech politiků, kteří to myslí dobře s těmi národy, které u nás žijí anebo budou žít, je prostě zachovat se tak, že musíme přijmout ty uprchlíky, postarat se o ně a musíme to zvládnout.
V žádném případě nezpochybňuji pomoc ukrajinským utečencům, ale je potřeba se také na to dívat trošku reálně a myslet také na naše lidi. Když si to vynásobíme půl milionem, tak je to kolem 11 miliard. A to nejsou započítány ještě náklady na skutečnou léčbu. A já se tudíž tážu, já nevím, vlády, nebo reprezentanta vlády, pana ministra, jakým způsobem se tady tyto finance budou řešit. Navíc ještě když si uvědomíme, že bylo 14 miliard korun z plateb za státní pojištěnce v novém rozpočtu odečteno.
Prosím, vaše dvě minuty.
Pěkné dopoledne, vážení kolegové, vážená paní předsedkyně, vážení ministři. Měl jsem za to, že tu řešíme pouze technickou záležitost v danou chvíli, že je tu neporozumění jednomu termínu techniku v rámci toho zákona. Mám pocit, že v tomto je jasné ujištění. Pak přijde to magické slůvko "ale" a v tu chvíli jakoby lehce to první neplatí. A je to vždycky o tom, že tu věc relativizuje. Samozřejmě že toto všechno děláme kvůli tomu, že jsme čeští poslanci, snažíme se o to, aby zde byla stabilita. Bez tohoto zákona tu další stabilitu nezajistíme. Já bych chtěl všechny požádat, ať už z této strany, či z této strany, především z této strany , prosím, nerelativizujme ty pojmy. Když to budeme dělat, tak vytváříme ještě více nejistoty u našich občanů. Máte pocit, že jsou lidé málo vyděšení? Mně jako starostovi volají, ptají se, jestli máme jaderné kryty. Volají, ptají se, co všechno se bude dít. Mají obavy. Chtějí pasy pro své děti, protože zvažují, kdyby to přišlo, aby mohli emigrovat. Takže prosím, neděsme ty lidi více. Buďme tady jasní, racionální, faktičtí a držme pohromadě!
Nyní faktická poznámka pana poslance Exnera. Zatím poslední faktická a pak je tady řada přednostních práv.
V roce 2014 bombardovali Aleppo stejné ruské stíhačky jako dnes a někteří si z toho udělali kampaň a hrdě jsme říkali, že žádným uprchlíkům nepomůžeme. Dneska se objevuje úplně jak podle kopíráku. Tak postavme se prosím k tomu problému čelem, hrdě, řekněme to naše české wir schaffen das.
Otevírám rozpravu. Ještě jednou zagonguji. Kdo je proti? Hlasování číslo 8, přihlášeno 116 poslanců a poslankyň, pro 115, proti nikdo.
Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové, vážená paní předsedající. Ministerstvo školství umožnilo podat připomínky k návrhu. Osloveny byly koaliční poslanecké kluby, ale i všichni členové školského výboru a všichni členové školského výboru Senátu. Dotyčný návrh jsme zkonzultovali se všemi školskými asociacemi a zkonzultovali jsme také věc přerozdělování jednotlivých žáků v případě nedostatečných kapacit s kraji a i kraje vyjádřily s tímto návrhem souhlas. Další cíle návrhu jsou zvláštní pravidla pro obsah vzdělávání těchto osob. Toto ustanovení je zásadní, aby mohli ředitelé škol vzdělávat příchozí žáky mimo rámcové vzdělávací programy, respektive školní vzdělávací programy, a organizovat výuku v jiném režimu. Osvobození příchozích osob od poplatků za nostrifikace předchozího vzdělávání. Ministerstvo školství a vláda situaci sleduje a vyhodnocuje. V budoucnu nevylučuje další legislativní úpravu, protože toto je skutečně to nejnutnější, co musíme udělat, aby se tady ukrajinské děti mohly vzdělávat do konce tohoto školního roku, to jest do června. Jak bude vypadat situace v červnu a jak by měla situace vypadat dál, to bude předmětem dalšího návrhu zákona v té době, který rádi budeme konzultovat se všemi členy školského výboru i s asociacemi a bude se odvíjet od té situace, která bude v červnu, a od počtu dětí, které bude naše školství schopno přijmout. Děkuji za pozornost a velmi prosím o přijetí tohoto návrhu zákona.
Prosím, máte slovo. Jen se táži - pokud se někdo hlásí s faktickou poznámkou, tak ještě nejsme, pane poslanče, v rozpravě.
Děkuji vám za slovo, paní předsedající.
Projev vyvolal faktickou poznámku. Hlásí se s ní paní poslankyně Helena Válková. Vaše dvě minuty.
Děkuji. My jsme vůbec tuhle problematiku neřešili na ústavně-právním výboru. Na druhé straně to vždycky musíme i posuzovat tou optikou zásahu do základních lidských práv, ale optikou našeho ústavního pořádku. Neměl to ústavně-právní výbor, neměla to stálá komise pro ústavu, z logických důvodů, takže část té diskuse se odehrává tady. Takže to je naše funkce, kterou podle mě kompenzujeme i trochu ten čas, který bychom jinak tomu věnovali při projednávání těch zákonů v příslušných pracovních orgánech Sněmovny.
Děkuju. Mně by tentokrát stačila asi ta faktická poznámka, ale pokusím se i takto vejít do těch dvou minut. Myslím si, že tahle diskuse tady musí být. To ode mě nezaznělo. Myslím si, že je každopádně na místě. Teď už jenom fakticky. Znovu konzultuji se svojí legislativou, kterou pochválila i paní kolegyně, paní profesorka Válková. A mám tady jasnou informaci, že nelze vypustit odkaz na směrnici, protože je přesně citován název rozhodnutí Rady Evropské unie. Prostě to nelze. Legislativně to nelze, dopustili bychom se chyby, museli bychom ji napravovat. Ten zákon půjde někam směrem do Senátu. Já to chápu, i sám jsem se v té diskusi posunul. Přiznávám, moje první reakce byla: pojďme se o tom během dopoledne bavit - což nyní činíme i veřejně před svědky. Ale věřil bych v tomto případě skutečně legislativcům, kteří tuto normu připravovali.
A i ve stávajícím právním řádu máme některé paralely, které nejsou vázané ani na pandemickou krizi, ani na uprchlickou krizi, kdy vláda svým nařízením stanovuje některé parametry například na jeden kalendářní rok. To znamená, není nějaký institut, kdy bychom vládě dávali nějaké bezbřehé možnosti nakládat se státním rozpočtem. Takže bych tady chtěl požádat o určitou míru vstřícnosti.
Děkuji, pane zpravodaji. Prosím, máte slovo.
Já moc děkuji. Taky bych možná očekával, ale možná, že se to stalo a možná že vedení Sněmovny mi to potvrdí, ale já vyzývám vedení Sněmovny, aby i ono nabídlo své ubytovací kapacity v Harrachově a v Lipnici právě pro uprchlíky.
Děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou vystoupí paní poslankyně Mračková Vildumetzová a poté paní poslankyně Lesenská. Prosím, máte dvě minuty.
Teď paní Lesenská, nebo já? Po mně vystoupí. To jenom abych to uvedla na pravou míru. Já vím, že už je teď k připomínkování nějaký dokument, který je tedy vypracovaný, a musím říct, že opravdu rezonuje docela z těch regionů, jaká ta finanční částka bude za to ubytování. Ale vy jste tady říkal, že k tomu příští týden teprve budete mít jednání s hejtmany. A chtěla jsem se zeptat, kdy tedy předpokládáte, že to schválíte na vládě, jestli byste byl tak moc hodný a odpověděl byste mi na to, protože se mě na to hodně ptají a mám na to řadu dotazů.
Vážené kolegyně, kolegové, mě trošku po včerejším jednání výboru zaskočilo, že vlastně ten solidární příspěvek dneska probíráme, protože se asi něco během noci změnilo. Takže k těm personáliím, které jste zmiňoval, ty sociální služby jste nezmínil, tak jenom připomínám. A chtěla bych vás poprosit, zmiňoval jste úřad práce.
Také děkuji, paní poslankyně. Pan ministr. Prosím.
Děkuju. Neděláme to z nějakých jiných důvodů. A k těm dotazům, které tady ještě padly.